Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Dovolte mi, abych přečetl uvozující část a pak jednotlivě nechal hlasovat po přečtení o jednotlivých doprovodných usneseních:
Jednotlivě budeme tedy hlasovat? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další návrh.
Jsme v takovém určitém provizoriu, dodávám. Souhlas.
I tento návrh byl přijat. Další. Stanovisko?
Stanovisko kladné, protože vyplácíme pořád inflačně staré hodnoty.
Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Jsme ve třetím čtení v přerušeném jednání. Budeme pokračovat v rozpravě a ptám se, kdo se do ní hlásí, do této rozpravy. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka? Pan poslanec Ploc jako zpravodaj výboru pro vzdělávání také ne.
Dovolte, abychom se tedy vrátili k proceduře hlasování o sněmovním tisku 82 a pozměňovacích návrzích. Bylo tady ve středu předneseno -
Poslouchejte, protože budeme hlasovat o proceduře.
Ano, děkuji.
Takže věřím tomu, že i kolegové z ODS budou stejně konzistentní v hlasování, které bude patrně za chvíli absolvovat Sněmovna a toto plénum. Liberační důvody jsou dány přesně. To chci pouze říci na margo toho, co navrhovalo hnutí ANO. Já na nich neměním skoro nic, pouze jedno kouzelné slovíčko "může" měním za "je povinen". A budu velmi rád, pokud se k tomuto principu i vy přidáte.
Nyní ještě zpravodaj.
Když jsem byl v opozici a pan kolega Polčák v koalici, a dnes, když jsem v koalici a kolega Polčák v opozici, tak tento tisk, tento nápad jsem podporoval a podporuji. Myslím si, že je zcela správné chtít po úředníkovi, po soudci, po státním zastupiteli, pokud spáchá škodu, aby ji byl povinen nahradit. Samozřejmě to, co říkal, že se úředníci budou bát rozhodnout, je nesmysl. Takže já tento tisk podporuji. Věřím tomu, že dnes projde, a myslím si, že by to bylo dobře ku stavu veřejné správy v této zemi.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Ještě vystoupení pana kolegy Polčáka.
Já již jenom velmi krátce.
Před zahájením dalšího bodu mi dovolte, abych konstatoval další omluvy. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr Herman se projeví jako zemědělec, to je u nás na jihu běžné.
V tento moment neeviduji nikoho řádně přihlášeného do diskuse ani s faktickou poznámkou. Chci se zeptat, zda pan navrhovatel, případně pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Mám zde s přednostním právem pana poslance Sklenáka.
Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat podle navrženého způsobu hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Postup hlasování byl schválen. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Druhý návrh. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 163, z přítomných 158 pro 116, proti jeden. Návrh byl přijat. Třetí návrh. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Ptám se, kdo je pro. Prosím o klid!
Dále bychom hlasovali o návrhu pod písmenem D.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
S přednostním právem pan poslanec Laudát. V tom případě budeme pokračovat řádným projednáváním.
Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych krátce odůvodnil návrh zákona, kterým se mění zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi.
Já vás na chvilku přeruším a požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte něco neodkladného k řešení, jděte do předsálí, ať dobře slyšíme předkladatele. Děkuji.
Jednoduše řečeno, snažíme se o to, aby stát a státní orgány, které dohody uzavírají, ale především které je kontrolují, měly dostatek času na to, aby takovou kontrolu provedly, aby podle zákona o majetkovém vyrovnání nebyly vydány nemovitosti, především nemovitosti ve velké hodnotě, které by vydány být neměly. Bylo to rozhodnutí tehdejší vlády, tehdejší většiny ve Sněmovně, která sloučila tyto úřady. Myslím si, že to nebylo rozhodnutí správné. Na tom už bohužel nic nezměníme. Ale právě proto je třeba, abychom dali alespoň dostatečný čas pro onu kontrolu. Myslím si, že tento nepoměr zejména s nepoměrem pro kontrolu se ukazuje v praxi už teď jako velmi rizikový faktor. Zákon tedy je z hlediska legislativního pohledu velmi úsporný. To je ten princip zákona. Poprosil bych vás, abychom hlasovali dnes o tom, že jej propustíme do druhého čtení. A pokud uplynou, nebude možné už je znovu obnovit a prodloužit. Myslím si, že nikdo nemůže namítat nic proti tomu, že se snažíme zajistit větší kontrolu, větší čas pro tuto kontrolu. A přiznám se, že jsem příliš nepochopil, proč tento návrh zákona, který skutečně není třeba projednávat ve výborech - prostě buď chceme prodloužit, nebo nechceme prodloužit -, je vetován.
Děkuji panu navrhovateli a požádám ho, aby zaujal místo navrhovatele zde vepředu. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. A jestliže valná většina žádostí už byla podána třeba v září, tak ty první lhůty už skutečně uplynuly. A jestliže bude probíhat klasický legislativní proces, tak nám uplynou i ty ostatní a pak je otázka vůbec užitečnosti této normy.
Takže já přerušuji tento bod v obecné rozpravě. Budeme pokračovat dalším bodem, který máme pevně zařazený, a to jsou volby. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník, zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.
Pane předsedající, děkuji a rád se do toho rychle pustím. Přesto si dovolím trochu odlehčit situaci. Když jsem potkal náhodou tady tu skupinu studentů na balkoně, když přicházela, tak jsem s nadsázkou říkal, že se jdou podívat na divadlo. Tak jsem rád, že teď se posuneme k volebním bodům, které, slibuji, budou v rychlém sledu. Pro nominovanou Janu Kasalovou bylo odevzdáno 73 hlasů, pro Václava Mencla 55 a pro pana Václava Žáka 14 hlasů. Volíme dva členy Rady ČTK a ve středu v prvním kole nebyl zvolen nikdo. Pro nominovaného Miroslava Augustina bylo odevzdáno 68 hlasů, pro Jakuba Heikenwäldera 74, Kristiána Chalupu 15 a Václava Legnera 13 hlasů. Nyní proběhne druhé kolo tajné volby, do kterého postoupili všichni čtyři nominovaní. Vysvětlím. Volíme dva členy a dle jednacího řádu postupuje do druhého kola dvojnásobek chybějících členů. Ještě bych rád připomenul. Přátelé, opět jsme měli řadu neplatných lístků, tak asi opakování matka moudrosti. Je nutno zvolené kandidáty označit kroužkem a zbylé označit křížkem, tedy ne ta jména, ale čísla před jmény. Ve všech plentách máte vzory hlasovacích lístků, tak vás moc prosím, abyste je označili s plným svědomím. Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání i tohoto bodu, a já vyhlásím termín voleb.
Přerušuji tedy projednávání bodu číslo 87 a poprosím pana předsedu volební komise, aby vyhlásil termíny voleb. Děkuji panu předsedovi volební komise. Já nyní přerušuji tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Upozorňuji ctěné kolegyně poslankyně a kolegy poslance, že ve 13 hodin je 11. mimořádná schůze a 10. schůzi přerušuji na dobu deset minut po skončení 11. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.
Tam jsem si k tomu dala poslanecký průkaz a nahlásila jsem na vrátnici, že jdu na jednání na Ministerstvo dopravy. Já si počkám, já mám času dost.
S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.
Parkovací kartička neopravňuje ani dnes k parkování v modrých zónách, to znamená, dnes poslanec nemůže parkovat v modré zóně. Pokud tam zaparkujeme, jsme za to pokutováni jako každý jiný smrtelník.
Děkuji panu poslanci.
Ano, já jsem nikdy nezaparkovala auto tak, že bych neměla... To prostě považuji za fatální selhání nás všech, pokud se k něčemu takovému odhodlají a ještě někoho zplackovávají, že jsou poslanci. Ale z modrých zón se odtahuje již nyní a je to tak v pořádku a chci, aby to bylo zachováno. A to bychom tady měli napravovat, a ne umožňovat poslancům parkovat na místech pro rezidenty.
Druhá věc je bodový systém, o kterém jste tady mluvil. To jste tady řekl vy. Tady si dovolím s vámi prostřednictvím pana předsedajícího nesouhlasit. Pokud se mýlím, prosil bych to vysvětlit.
Když se na ní takto dohodneme, tak také reálná. Jsem připraven se sejít s ostatními předsedy poslaneckých klubů a v tomto smyslu při tom jednání také postupovat.
Pane předsedo, máte slovo.
Hezké ráno, dámy a pánové.
Nyní požádám pana kolegu Kolovratníka, který je přihlášen k pořadu schůze.
Děkuji, přeji dobré dopoledne. Dámy a pánové, jménem volební komise se na vás obracím a prosím o pevné zařazení dvou volebních bodů. Jménem komise garantuji, že vydávání lístků i sčítání, vše komplet zvládneme do půl hodiny.
Prosím, máte slovo. Nyní pan předseda Mihola ještě před kolegou Černochem. Pan kolega Marek Černoch k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě někdo k pořadu schůze? Není tomu tak. Pokud jde o návrhy k samotnému pořadu schůze, z rozpravy vzešly tři. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti?
V případě, že je přijato usnesení Poslanecké sněmovny nebo přijat zákon, tak lze přijmout doprovodné usnesení. Ale je to doprovodné usnesení vždycky k něčemu přijatému. Nikoliv k něčemu, co nebylo přijato. V tom případě je to pouze usnesení a v tom případě ale musí být zařazen nový bod a takové usnesení projednávat v rámci tohoto bodu. Pokud zamítneme nebo vrátíme, není k čemu.
I v případě zamítnutí lze přijmout doprovodné usnesení. A já bych poprosil pana zpravodaje, aby nás v tento moment provedl hlasováním.
Stanovisko negativní.
Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Děkuji. Takže přihlaste se, kolegyně a kolegové, ať můžeme hlasovat.
Ještě, prosím, omlouvám se, ještě přečtu jednou pro jistotu ten první bod.
Případně kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 218, které v tento moment končím. Tento návrh usnesení byl přijat. Mám zde jednu žádost s přednostním právem ještě předtím, než dáme hlasovat?
A termín do tří měsíců.
Mám zde dvě přednostní práva. Máte slovo. Takže s přednostním právem vystupuje pan místopředseda Sněmovny Gazdík.
První fakt je, že my nemůžeme vyzývat konkrétní ministryni, ale vládu. A druhá věc. My už jsme tady při prvním čtení a vy jste slibovali, že ho opravíte. Způsobil by značné potíže. Takže prosím, abyste předkládali zákony, které tato Sněmovna nebude muset desetkrát opakovat, a pak se tak nejvíc zastanete těch nejchudších.
S přednostním právem pan poslanec Okamura.
Já ten materiál mám, vy ho máte z Parlamentního institutu také.
A já jsem tady už zmínil, že podporujeme to doprovodné usnesení, které žádá vládu, aby připravila vládní návrh, aby v něm promítla licencování nebankovních poskytovatelů a tvrdý dohled nad nimi.
Dále eviduje dvě faktické poznámky.
Tady řešíme problém, který je tady dlouhá léta. Proto já znova říkám, ještě k tomu semináři, prosím vás -
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já už jsem se k tomuto tématu zde vyjadřoval dvakrát - jak v prvním, tak ve druhém čtení. Této záležitosti jsem se věnoval, zúčastnil jsem se toho semináře. Všichni zhruba víme, kde ten problém je.
Abych neztrácel čas, velice krátce.